Rodičovská práva vůči Denisovi a Davidovi stále ještě má paní Michaláková a paní Michaláková dala opakovaně najevo, že chce, aby děti žily a vyrůstaly v České republice a pod českou jurisdikcí. Norsko jí však ve výkonu tohoto rodičovského práva efektivně brání. Toto jsou ve stručnosti důvody, proč nesouhlasím s odpovědí na svoji interpelaci. Žádala jsem její dopracování, a zejména pokud se týče dotazu na právní postavení Denise a Davida vůči České republice, a to nejen co se týče jejich práv, ale i povinností.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Z pohledu resortu práce a sociálních věcí nevím, co bych dodala více. Domnívám se, že podstatou našeho neporozumění je zřejmě principiální přístup k významu státního občanství v lidském životě. Asi si všichni uvědomujeme, že státoobčanský svazek je v tom našem více a více se globalizujícím světě stále volnější, a tuto tendenci reflektuje i právo nejen naše, ale i v jiných zemích, a stále více je řada právních institutů spojována spíše s obvyklým bydlištěm než s občanstvím. Role státního občanství tak významně oslabuje. Já bych zde ráda zopakovala, že oba rodiče bratrů Michalákových se dobrovolně rozhodli žít v Norsku. Domnívám se, že vznesené otázky paní poslankyně směřují k debatě o státním občanství, k níž jsou ale povoláni svou gescí ministři vnitra, zahraničních věcí, případně tady zmíněný ministr pro lidská práva. Já bych ještě ráda dodala poměrně důležité informace. Já bych na tomto místě chtěla zdůraznit, že to diplomatické a jiné úsilí, které státní orgány této země vyvinuly a vyvíjejí v případě Michalákových, je naprosto nestandardní, nadstandardní. Tady ale dalším aktérem toho případu je otec, který se také hlásí o svá práva. A ještě bych se znovu chtěla opravdu velmi ostře ohradit proti těm opakovaným a podle mého názoru naprosto neoprávněným výrokům paní poslankyně o nečinnosti resortu práce a sociálních věcí v kauze bratrů Michalákových. Je schopen pomoci jim sepsat příslušné žádosti, pomáhá jim vyplnit nejrůznější formuláře, ale jednu věc udělat nemůže. To je ten krok, který ta rodina, ať už je jakákoli, musí udělat sama. A uvedu zde teď některé zásadní informace, které ukazují, jaké aktivity náš úřad vyvíjel, jaká doporučení formuloval, ale rodina je nevyužila. Odpočátku případu byla rodina opakovaně vyzývána k tomu, aby podala k příslušným orgánům oficiální návrhy buď na svěření bratrů do pěstounské péče tety, nebo na styk tety s těmi dětmi, nebo na styk dědečka s dětmi, což by jasně prokazovalo zájem biologické rodiny. My opět nemáme žádné prokazatelné informace o tom, že by paní Michaláková nebo její právní zástupci si na postup Barnevernu oficiálně stěžovali.
Je tomu tak. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. jak hodnotí pan Stoltenberg spolupráci s českým předsedou vojenského výboru NATO panem armádním generálem Petrem Pavlem.
Děkuji vám. Požádám pana premiéra o doplňující odpověď.
Vážený pane poslanče, ano. To jednání bylo takové, že jsme se dotkli naplňování Akčního plánu připravenosti, který byl schválen. Já myslím, že v těch tématech, o kterých jsme debatovali, skutečně nebyly nějaké vážné problematické body. plnit to, co od nás naši spojenci očekávají. Týká se to také navýšení počtu příslušníků naší armády, doplnění tabulkových stavů a samozřejmě také modernizace výzbroje naší armády.
Já vám děkuji, pane premiére. Připraví se poslanec Leo Luzar.
Uctění památky obětí z řad odsunutých Němců v Mnichově vicepremiérem Bělobrádkem, což bavorský tisk označil za milník ve vzájemných vztazích. Účast představitelů české vlády na těchto srazech. To je jen pár příkladů. Tyto aktivity jsou hrubou urážkou účastníků protifašistického odboje, obětí druhé světové války a českých rodin vyhnaných ze svých domovů v pohraničí. Přispívají k překrucování pravdy o příčinách, průběhu a výsledcích druhé světové války a nerespektují Postupimskou dohodu, která odsun uznala. Jaké stanovisko zaujímáte jako předseda české vlády? A konečně, míníte podniknout nějaké kroky k zamezení uvedených aktivit členů vaší vlády do budoucna?
Děkuji za váš dotaz, za vaši interpelaci, a požádám pana premiéra, aby vám odpověděl.
Děkuji. Vážená paní poslankyně, chtěl bych především zdůraznit, že v letošním roce, který je velmi důležitý, protože jsme si připomínali konec druhé světové války v Evropě a 70. výročí osvobození tehdejšího Československa od nacistů, tak v tomto roce se vláda velmi aktivně podílela na tom, abychom si toto výročí připomenuli důstojným způsobem. Chci zdůraznit, že jsme začali už na začátku letošního roku, kdy se v naší zemi uskutečnila významná konference, která se týkala Dne obětí holokaustu. Je zřejmé, že i ve vztahu k Německu na počátku byla snaha rozbít Československo, která byla velmi aktivně podporována ze strany tehdejšího Hitlerova režimu v Německu. Pak byla okupace, byly stovky tisíc obětí na české straně, a teprve pak přišlo osvobození, rozhodnutí o odsunu a odsun. Tolik tedy na okraj toho, o čem jste mluvila. Čili toto je podle mého krok, který přispěl ke snaze o lepší porozumění. V tomto případě se nejednalo o oficiální vládní návštěvu a to gesto uctění památky obětí odsunu sudetských Němců tak formálně nepodléhalo souhlasu české vlády.
Domnívám se tedy, že by alespoň odloučené pracoviště správy mělo být v Plzeňském kraji, blíž tedy občanům Plzeňského kraje, aby si mohli věci, které potřebují, také tam vyřídit.
Děkuji panu poslanci Votavovi, prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce o odpověď.
To znamená, to by opravdu mělo být tam, ale rozšířeně, nejenom pro Brdy.
Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k 20. interpelaci, kdy paní poslankyně Miroslava Němcová bude interpelovat přítomného pana ministra Jiřího Dienstbiera ve věci migrace.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře. Vy jste oznámil, že si představujete, že by Česká republika mohla pojmout 15 000 migrantů. Ministr Chovanec se vás ptá, jak to myslíte, jestli máte tak velký byt, ministr Zaorálek nad vámi kroutí hlavou a složitě vysvětluje, co jste tím vlastně myslel.
Já jsem se vyjádřil k něčemu jinému. Já jsem mluvil o tom, že pozice vlády je taková, že odmítáme povinné kvóty, a na druhou stranu v podstatě všichni členové vlády se shodují v tom, že ovšem musíme pomáhat sami dobrovolně a být solidární s těmi zeměmi Evropské unie, které čelí největšímu náporu současné migrační vlny. Já jsem v této souvislosti řekl, že samozřejmě v případě, že by něco takového bylo realizovatelné, tak pak je tady potenciál, když započteme rodinné příslušníky, pro přijetí někde mezi 7 a 15 tisíci migrantů. To není žádné exaktní číslo, protože samozřejmě nevíme, jak se přesně bude situace vyvíjet. To nebylo jen toto číslo, ale které průmyslové podniky už nabízejí přesné konkrétní počty migrantů, které by byly schopny zaměstnat. To by samozřejmě vyžadovalo širší spolupráci. Nejde jen o pracovní místo, byla by nutná spolupráce s příslušnými obcemi v daném místě, nepochybně by bylo potřeba zajistit ubytování pro takové lidí.
To znamená zase téměř ty celé čtyři roky toto ta rodina neudělala. A ještě úplně na závěr bych ráda uvedla, že mě fascinuje, s jakým nasazením se paní poslankyně Chalánková věnuje zrovna tomuto případu, když jiným podobným případům se věnuje minimálně. Já vím o třech konkrétních případech, kdy se jeden z bezmocných rodičů na paní poslankyni obrátil se svým přeshraničním případem, nicméně nezaznamenala jsem žádnou její veřejnou aktivitu k podpoře těchto případů. A rovněž se, pokud vím, paní poslankyně zajímala a zajímá o některé případy odebírání dětí ve Velké Británii, českých dětí, ale zase jsem nezaznamenala, že by za tyto děti paní poslankyně bojovala, protože zřejmě to jsou kauzy, které jsou méně mediálně atraktivní.
Určitě budu reagovat. Od té doby mohu komentovat svou činnost. Pokud paní ministryně hovořila o tom, že státní občanství v lidském životě a v současné době v globalizujícím se světě ztrácí svůj význam, tak se domnívám, že to cesta správná není a že možná nastává také chvíle i v mezinárodní situaci, která nám teď v Evropě nastává, že tomu tak není a nebude. To je můj názor a domnívám se, že mám pravdu. Hovoříte o tom, že rodina se dobrovolně umístila v Norsku, ale chlapci byli u rodičů vychováváni bilingvně. Chlapci také trávili své prázdniny u dědečka a babičky v Hodoníně. Také jsem žádali jednak o vytvoření pracovní skupiny, kde by byli zástupci jednotlivých ministerstev a úřadů včetně úřadu Kanceláře prezidenta republiky a úřadu pana premiéra zastoupeni, abychom si informace předávali a nedocházelo k informačním šumům. Ale tyto kroky a tyto své představy představím dnes ve 13 hodin na tiskové konferenci, protože právě v těchto dnech probíhá jednání krajské komise v Norsku a některé nestandardní kroky, které ale nebudu komentovat přímo, ale pohovořím o tom, co by se mělo dělat dál. Je mi jasné, že zájmy maminky i zájmy dětí jsou spojené nádoby. Otec se o pomoc na mě neobrátil. Maminka se s ním rozvedla, změnila své poměry a nyní žádá o navrácení dětí do své péče a chce doložit, jak změnila poměry ve svém životě. Zájmy rodičů, biologických rodičů, a dětí jsou spojené nádoby, a pokud mají moderní představy o náhradní rodinné péči jinou představu, tak já ze svého postoje neustoupím. Je pravdou, že jsme zaznamenali v médiích začátkem roku, že paní ministryně sdělila, že děti by odebrali také v České republice. Není tomu tak. Je pravdou, že ani soudy ve Velké Británii neberou české úřady natolik vážně. To jsme si s panem ředitelem Kapitánem vyjasnili. Pokud jde o maminku, že má mnoho věcí a žádostí podat sama, tak to samozřejmě také dělala. Tato varianta nepřipadá v úvahu. Matka také norskou advokátku ze strany státu, která byla bezplatná, měla celý rok. Tato norská advokátka dokázala, protože asi byla bezplatná pro matku, celý rok studovat spis, aniž k čemukoli došla. S výsledkem této žádosti seznámím všechny také na dnešní tiskové konferenci ve 13 hodin.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Nechci rozebírat tento případ nějak detailně. Já bych jenom chtěl ocenit obrovské úsilí Jitky Chalánkové, které tomuto případu věnovala.
Ani v rámci propagace ani v rámci poučení nebyli pacienti seznamováni s faktem, že aplikované buňky jsou neregistrovaný léčivý přípravek, a patrně každé použití nebylo hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Již mnoho pacientů v různých ambulancích v celé České republice podlehlo klamavé reklamě a nechalo si aplikovat injekce kmenových buněk do kolenního kloubu v dobré víře, že jim to vyléčí artrózu kolenního kloubu. Jejich zdravotní stav se v mnoha případech nezlepšil, ale podstatně zhoršil a museli podstoupit operaci. V těchto případech je nutno hodnotit aplikaci kmenových buněk jako protiprávní a všem dostupným léčeným pacientům by vznikl nárok na náhradu případné újmy.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co se týká kmenových buněk, tak je to asi téma, o kterém bychom mohli hovořit hodně dlouho. V podstatě jsme vyzvali tyto registrující orgány, aby se této záležitosti věnovaly. V letošním roce znovu k této problematice zasedala etická komise Ministerstva zdravotnictví, která se vyjádřila velmi podobně. Musím říct, že záležitost není úplně jednoduchá, protože i z hlediska odborné veřejnosti a různých odborných společností, které jsou sdruženy ve Společnosti Jana Evangelisty Purkyně, panují různé názory a není úplně jednoduché zaujmout jednoznačné a jasné stanovisko.
Vážený pane ministře, děkuji za to ujištění, že ministerstvo se tím intenzivně zabývá a že to řeší s krajskými úřady. To jsou tři možnosti pro toto použití.
Tam musím říci, že i když odborná společnost doporučovala, aby toto hrazeno bylo, tak ministerstvo zůstává konzervativní a do doby, než budou jasné výsledky klinických studií, tak určitě tento výkon nezařadí k tomu, aby byl hrazen ze zdravotního pojištění. Co se týká klamání spotřebitelů v podstatě v té indikaci týkající se osteoartrózy, tam si myslím, že náš postoj je zcela shodný, a určitě se tomu budeme nadále věnovat.
Děkuji panu ministrovi. Přikročíme k třetí interpelaci, kterou přednese pan poslanec Michal Kučera.
Děkuji za slovo. Zvýšené jsou i obsahy polychlorovaných bifenylů v labské vodě v úseku Ústí nad Labem po státní hranici. Nemusím připomínám, že PCB je vysoce rakovinotvorná látka a že na březích řeky Labe se koupou lidé, hrají si děti, loví se ryby.
Chci se zeptat, pane poslanče Zahradníku, zda položíte doplňující dotaz.
Vážený pane premiére, vy jste odpovědný za vládu a tedy i za úkolování BISky. Otázkou je, co je těmi ochránci přírody myšleno.
Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl na doplňující otázku.
Vážený pane poslanče, já jsem tu zprávu nepsal. Je zcela legitimní obrátit se na Bezpečnostní informační službu a žádat o vysvětlení této zprávy. Už jsem se tady vyjádřil k samosprávě. Horší je, když se někdo dostává do ekonomického konfliktu zájmů a prosazuje své konkrétní ekonomické zájmy například prostřednictvím ovlivňování rozhodování státní správy nebo samosprávy. To už je potom něco, co by určitě mělo být předmětem zájmu bezpečnostních struktur.
Další v pořadí se svou interpelací je paní poslankyně Jana Hnyková a připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Pouze pro pořádek uvádím, že od 16 hodin budou probíhat interpelace na jednotlivé členy vlády.
Děkuji, pane předsedající. Vám všem ostatním přeji hezké odpoledne. Vážený pane premiére, v posledních dnech finišují vyjednávání o platech. Včera jsme měli druhé jednání pracovní skupiny pro nelékařské profese a celým jednáním se jako červená nit táhne, že nedostatek sester je převážně zapříčiněn jejich nízkým platovým ohodnocením. A já s tím souhlasím. Platy jsou za vykonanou práci nízké a náročnost práce vysoká. Jste u vlády skoro dva roky a moc dobře víte, jaká je situace ve zdravotnictví. Znáte oprávněné požadavky Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, kdy odbory dlouhodobě žádají o sjednocení odměňování v nemocnicích, a to na tabulkové platy ve všech druzích nemocnic bez ohledu na to, jakou mají právní formu. S platy sester a ostatních zaměstnanců souvisí i kvalita poskytované zdravotní péče. Moje otázky - je jich několik. K jakým dohodám jste dospěli? Přidáte v úhradové vyhlášce nemocnicím na nové sestry?
Děkuji. Myslím si, že by nám to mělo umožnit, abychom dokázali získat více lékařů pro jejich přímé působení v našem zdravotnictví. Druhý problém, kterému čelíme, je mzdová konkurence, která tady v Evropě funguje, ve střední Evropě funguje. Lékaři v Rakousku, v Německu mají šanci samozřejmě získat násobně vyšší platy než lékaři v České republice. Totéž se týká i zdravotních sester. To znamená, máme tady konkurenci, kterou těžko můžeme dohnat z hlediska výše odměňování v našem zdravotnictví. Problém je vládě znám.
Všechny vás tady vítám. Dnešní jednání zahájíme bodem 214, to jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Ptám se, jestli pan poslanec Ondráček chce hovořit. Pan ministr Chovanec je omluven. Máme dostatek přihlášených. Kdo je proti? Děkuji vám. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno a věřím, že se k němu dostaneme, až bude přítomen pan ministr. Otevírám rozpravu a ptám se paní poslankyně Chalánkové - ano, chce vystoupit.
Vzhledem k tomu, že paní ministryně nebyl minule přítomna, tak se dovolím ještě jednou připomenout. Ostatně v textu sama přiznáváte, že vám není jasné, co svou interpelací sleduji. Můj dotaz zněl: Předpokládejme, že Denis nebo David Michalákovi zůstanou v pěstounské péči až do dosažení zletilosti. Svého českého občanství nemohou být zbaveni. Co se s nimi stane po dosažení zletilosti? Jaká práva budou mít v Norsku jako cizinci? Co se s nimi stane, až na ně norský stát přestane pěstounům vyplácet štědré přídavky a dávky? Budou k nim mít pěstouni vyživovací povinnost? Budou mít nárok na zabezpečení ze strany norského státu? Bude český stát vůči nim vynucovat občanské povinnosti, například připravovanou odvodní povinnost? Pochopitelně šlo z mé strany jen o příkladný výčet. Podstatou mé otázky je fakt, že státní občanství si člověk nemůže volit. Rodí se s ním a je obtížné je měnit.
Tyto ukazatele má objednatel dálkové dopravy k dispozici jak na základě sčítání nastupujících a vystupujících cestujících z přepravních kampaní realizovaných nejméně třikrát v každém období platnosti jízdního řádu, tak i počtu prodaných jízdních dokladů z této a do této stanice. Regionální doprava na předmětné trati Ústí nad Labem - Bez jeho využití je město dostupné pouze docházkou podle cíle 20 až 25 minut. Proto Ministerstvo dopravy zvažovalo při přípravě plánu dopravní obsluhy území pro období roku 2012 až 2016, zda budou vlaky R neboli rychlíky v této železniční zastávce zastavovat. Průjezd Duchcova bude mít smysl. Město Duchcov zaslalo k této problematice již důvody tohoto bohužel nutného kroku. Dlouhodobě však nejsou přepravní výsledky této zastávky příznivé. Samozřejmě průjezd Duchcova nebudeme ani nadále požadovat u vlaků, u kterých to není nezbytně nutné. V případech, kdy to bude možné, zajistíme u vlaků dálkové dopravy zastavení v zastávce Duchcov. Nabídku rychlíků doplňují spěšné vlaky v objednávce Ústeckého kraje, které rovněž v Duchcově budou nadále zastavovat. Město Duchcov bude mít nicméně i nadále zajištěnu kvalitní dopravní obslužnost vlaky, které zde budou i nadále zastavovat. Proto Ministerstvo dopravy uvedené opatření pokládá za oprávněné.
Pan ministr paní poslankyni uspokojil, vlaky v Duchcově jezdí dostatečně. Patnáctou interpelaci přednese pan poslanec Leoš Heger, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra vnitra Milana Chovance na téma řízení pod vlivem alkoholu.
Vážení členové vlády, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl interpelaci za nepřítomnosti pana ministra Chovance, a věřím, že na ni bude reagovat. Jsem si vědom závažnosti této události a zastávám jednoznačné stanovisko, že opilí lidé nemají v silničním provozu co pohledávat. - Až potud je podle mě vše formálně v pořádku, nicméně celý případ provází ještě jedna okolnost, která se mi jeví jako poměrně závažná. První mediální zprávy totiž informovaly, že pan Limberský od nehody utíkal a policejní hlídce, která ho dobíhala, nadával a vyhrožoval. Každému je jasné, že dobrý fotbalista v sobě musí mít jistou míru agresivity. Do silničního provozu však jednoznačně nepatří. Je pravdou že první reakce policie údajně byla, že útěk z místa nehody a nadávky a vyhrožování policistům jako veřejným činitelům se řešit nebudou?
Na jeho otázku bude odpovězeno písemně.
Děkuji, pane předsedající. Zapomněl jste dodat - nepřítomného pana ministra zdravotnictví. A byl to vzkaz pana ministra financí. Ale že chcete šetřit na inkontinenčních pomůckách, kardiostimulátorech, zdravotnických pomůckách a mají k tomu pomoci nová pravidla pro tvorbu úhrad zdravotnických prostředků, tak to mě zaráží velmi. Obracejí se na mě lidé s otázkou, jak to tedy bude s kompenzačními pomůckami, protézami, jak to bude s platbou za inkontinenční pomůcky. Vždyť tyto věci potřebují zdravotně postižení a senioři a to jsou občané, kteří patří do ohrožené skupiny lidí, žijí většinou na hranici životního minima, někteří v chudobě nebo se té chudoby dotýkají a měli by ze svých důchodů platit ještě více. A chci upozornit, abyste mně netvrdil, že přesvědčíte výrobce, aby snížili ceny. Tomu přece nikdo nevěří. A druhá otázka, jestli si myslíte, že toto vaše šetření je na správném místě.
Nepokládám dlouhodobě za možné, aby existovaly příliš velké rozdíly mezi minimální mzdou, kterou pobírají zaměstnanci a kterou pobírají ti, kdo mají invalidní důchod. To znamená, tady si myslím, že potřebujeme, aby v příštích letech minimální mzda skutečně rostla. I tohle je další důvod, proč je potřeba pokračovat v růstu minimální mzdy, a naše ekonomika si to může dovolit.
Děkuji vám, pane premiére. Chci se zeptat, pane poslanče, zda budete mít doplňující otázku.